To je novela zákona, na kterou čekáme už čtvrtý rok. Nejde totiž ani zdaleka pouze o nyní známé nenávistné a nepřátelské ideologie, které již reálně existují, ale i o takové ideologie, které jsou méně známé, o kterých možná ještě prakticky nevíme, o ideologie, které k nám mohou být importovány v budoucnosti zvenčí, anebo o takové ideologie, které mohou teprve samy vzniknout, ať již se budou ukrývat pod nejrůznějšími sofistikovanými -ismy. Dejme takovým šiřitelům nenávistných ideologií jasný signál, že zde u nás narazí na zákon a jako s takovými s nimi bude i jednáno podle tohoto zákona. Protože pokud některá ideologie vyzývá k nenávisti, musíme se mít před ní na pozoru a musíme mít účinný zákon, který nám umožní včas se jí postavit. Zdaleka tedy nejde jen o selektivní postihování islámu, jak je nám občas podsouváno, jakkoliv islám mezi tyto nenávistné a nebezpečné ideologie můžeme zařadit. Islám totiž není pouze náboženství, jde o velmi komplexní ideologii, která řeší do nejmenších detailů i osobní život muslimů, jejich vztah k nevěřícím, k ženám a podobně a která obsahuje i metodiku expanze do nemuslimských zemí formou jejich následné islamizace. Tato doktrína dobývání Západu se v poslední době označuje jako politický islám podle konceptu imáma Chomejního. Připomeňme zde jedno nařízení, které se táhne celým islámským učením - nepřizpůsobení se prostředí ani hostitelské zemi, neintegrování se, přesvědčení o nadřazenosti muslimů nad bezvěrci a jinověrci, takzvanými káfiry. Dále je zde i povinnost islamizace neislámských zemí, jejich ovládnutí s využitím všech nástrojů, prostředků a v jejich očích i všech slabostí demokracie. Ta se nyní nachází v sevření bezvýchodné situace mezi brutálním násilím, terorem vyvolaným hromadnou ilegální islámskou migrací a politickou korektností. Tento bod samozřejmě je v přímé souvislosti i s bodem o migrační smlouvě, o které se jednalo tady před chvílí. Takže otázkou je, jak dlouho a jak daleko chce ještě západní Evropa ustupovat a jestli má vůbec kam couvat. Myslíte si, že zde v české kotlině jsme opravdu bezpečí? I my Češi přece máme i své oběti islámských teroristů.
Přesně naopak, nesmysl. Je vždy a zcela na uvážení české strany, zda si ponechá jurisdikci nad americkým vojákem, který je podezřelý ze spáchání trestného činu. Já vím, že vy jste to určitě komunikoval s panem doktorem Koudelkou, který i v tom veřejném prostoru debatoval o takzvané nevyváženosti té smlouvy. Česká DCA stejně jako všechny další obdobné dohody, které mají evropské země s Amerikou uzavřeny, je v tomto smyslu asymetrická. Je uzavírána s cílem usnadnit a zefektivnit působení amerických ozbrojených sil v Evropě. NATO jako takové je primárně určeno k obraně Evropy, nikoli Severní Ameriky. V jakémkoli scénáři kolektivní obrany pod hlavičkou NATO by dominantní roli sehrály právě americké ozbrojené síly, které v Evropě už působí nebo by byly do Evropy rychle vyslány za účelem posílení. Dominantní role amerických ozbrojených sil v kolektivní obraně Evropy je také hlavním faktorem, který činí členství v NATO tak atraktivním a kvůli němuž do Aliance od roku 1999 vstoupilo už 15 evropských zemí. Za účelem posilování věrohodnosti alianční obrany je také důležité, aby američtí vojáci mohli v Evropě efektivně působit i ve spolupráci se spojeneckými, tedy i, pane kolego, českými vojáky, aby mohli cvičit, přesouvat se, připravovat se, činit odstrašující opatření a zajišťovat logistiku. Opačně to samozřejmě platit nemůže. K tomu neplacení nájmu. Víte, mně to přijde opravdu od vás skoro až - já to slovo použiju - nechutné. Američtí daňoví poplatníci dotují obranu Evropy dlouhodobě, a víme to všichni, včetně České republiky, a pan předseda klubu SPD Fiala by je za to chtěl kasírovat? Žádné krajské a obecní pozemky Američanům poskytovat samozřejmě nebudeme. DCA pouze říká, že pokud by něco takového bylo potřeba, například pro parkování třeba vojenských vozidel v případě přesunu, tak česká strana zastoupená Ministerstvem obrany pomůže tomu, aby se obě strany dohodly. Nic víc, nic míň. Američtí vojáci nemusí mít pro vstup do České republiky víza už teď, to už dávno řeší právě ta NATO SOFA. A samozřejmě Česká republika bude mít vždycky přehled o amerických vojácích v České republice. Na tom se s USA vždycky domluvíme. Mají ID karty, budeme mít přehled o tom, kdo tady je, a americká strana bude neustále ty věci vzájemně konzultovat a budeme si vyměňovat informace. K té asymetrii. Tady bych ještě zmínila, že asymetrický smluvní vztah a priori neznamená automatickou nevýhodnost takové smlouvy. Tak to prostě není a vy to tedy asi vnímat nechcete. Vy jste to tady hlasovali stejně, jako jste hlasovali ty Brity. Když už jsme teda u toho přistávání a přeletů, tak to číslo řeknu taky. Víte, kolik z toho bylo přeletů ozbrojených sil USA? Můžete mi říct, kolik amerických základen, když teda Maďaři to schvalovali v roce 2019, kolik amerických základen vzniklo v Maďarsku? Kolik jich vzniklo v Polsku? Možná ti Poláci si to přejí ze všech nejvíc, aby tam tu základnu měli, ale nejsem si vědoma toho, že by teď v poslední době tam nějaká vznikala. A ještě v úplném závěru. Pane kolego, když si představíte mapu České republiky, víte, kde se nachází Bavorsko. Určitě to víte, stejně jako to vědí ostatní kolegové. Tak si představte, že hodinu - dvě hodiny z Prahy, hodinu od Rozvadova se nachází největší evropská americká základna Grafenwöhr v Bavorsku. Je tam zhruba 50 000 vojáků, některých civilních zaměstnanců. Tato největší evropská americká základna je hodinu cesty od našich hranic. Jak víme, jsme v Schengenu, je tady volný pohyb osob. A tato americká základna se prosím pěkně nachází na 240 kilometrech čtverečních.
Přijetím exekučního řádu v roce 2001 došlo k rozšíření tehdy existujících druhů exekucí o další druh exekuce prováděný soudními exekutory podle exekučního řádu, tehdy koncipovaného jako zvláštní právní předpis ve vztahu k obecné procesní úpravě obsažené v občanském soudním řádu. Exekuční řád tedy delegoval část pravomoci soudu, a to výlučně tu, která je uplatňována po vydání soudního rozhodnutí. Zavedením institutu soudního exekutora bylo sledováno především zrychlení procesu vymáhání pohledávek, o nichž bylo příslušným subjektem pravomocně rozhodnuto. Soudní exekutor je tedy vlastně státem jmenovaná zmocněná osoba k výkonu exekuční činnosti. Cílem nově zakotvené regulace pak bylo za pomoci materiální zainteresovanosti soukromého subjektu vpustit do procesu výkonu rozhodnutí subjekt, který ve svém vlastním zájmu bude usilovat o co nejrychlejší vymožení rozhodnutí s co nejvyšší výnosností pro oprávněné subjekty. Motivací soudního exekutora ke zvýšenému výkonu je tak především jeho odměna. Tou materiální zainteresovaností soudních exekutorů na výsledcích exekuce došlo nepochybně ke zvýšení efektivity vymáhání pohledávek, ovšem především na úkor postavení dlužníků. Exekuční řád samozřejmě předpokládal, že dostatečným prvkem dávajícím limity finanční motivaci exekutorů budou relativně podrobná procesní pravidla. Stát přijetím této právní úpravy rezignoval na svou úlohu zajistit výkon rozhodnutí a selhal ve snaze zajistit efektivní výkon exekucí prostřednictvím soudních vykonavatelů, tedy státních úředníků. Výkon rozhodnutí zajišťovaný státním úředníkem přitom v té době bezproblémově fungoval i v jiných zemích. Tento bod bych ráda zařadila jako bod číslo 1 na dnešní jednání.
Děkuji za váš návrh. Nyní tedy paní poslankyně Oborná se svým návrhem a následuje pan poslanec Koten.
Celkové náklady na výstavbu nového jaderného bloku v Dukovanech se uvádějí v částce 160 miliard korun. V takovém případě by se český hrubý domácí produkt mohl zvýšit až o 234 miliard korun a příjmy do veřejných rozpočtů až o 96 miliard korun. Český průmysl se může zapojit nejen do výstavby, ale také do servisních prací při jeho provozu. Považuji proto za zcela nezbytné a za zcela klíčové, aby dostavba jaderných bloků byla spojena s maximálním zapojením českého průmyslu. Bohužel, podle informací ČEZ ani vláda směrem k potenciálním dodavatelům nedala žádný požadavek na procentní zapojení českých firem. Důsledkem je, že mezi potenciálními uchazeči o výstavbu a tuzemskými podniky vázne absolutně komunikace a ty jsou ohledně své možné účasti ve velké nejistotě. Myslím si, že je právě teď nejvyšší čas, aby ze strany vlády zaznělo jasné stanovisko k účasti českého průmyslu na výstavbě nových jaderných kapacit v České republice, a proto navrhuji tento bod zařadit jako první po pevně zařazených bodech. Děkuji vám za podporu a děkuji vám za vaši pozornost.
Poté vystoupí pan poslanec Vích. Prosím, máte slovo.
Děkuji za slovo, paní předsedající. Jeden z bodů, který bych chtěl rozhodně zařadit, je revize nepovedené inkluze. Dnes se tomu říká společné vzdělávání a nějakým způsobem se to kamufluje, ale je to pořád ta stará inkluze. Ten systém byl opravdu naprosto úžasný v tom, že umožňoval i těm dětem s největšími problémy zažít pocit úspěchu, zažít pocit vítězství, a to z toho, že v tom kolektivu, ve kterém pracoval, byl s dětmi a vrstevníky na stejné úrovni, takže měl nějakou šanci. Neříkám u těch menších forem postižení, ale to už ošetřené bylo. A fungovalo to.
Tito Češi byli zavražděni islámskými fanatiky, kteří chtěli ve jménu ideologie zabíjet náhodné nevěřící. Takže otázkou je, kolik dalších obětí islámských útočníků tu ještě budeme muset mít, aby omlouvači a propagátoři islámu se probudili a začali konečně chápat, o co se dá jednat. Kolik krve ještě musí protéct, aby se čeští zákonodárci probudili z noční můry politické korektnosti a začali chápat, že mají chránit své občany? Tento bod bych rád zařadil, pokud to bude možné, jako třetí bod programu dnešní schůze. Návrh obsahuje dva body. Podle výsledků bádání Vojenského ústředního archivu v Praze činí počet obětí německého nacistického režimu zhruba 343 000 osob v rámci celého někdejšího československého státu a Československa. Takže skutečný počet faktických obětí je ještě vyšší a nebude určitě daleko od jednoho milionu osob. Zahynuli tam nejenom odbojáři, ale i jejich rodiny. Ve veřejném prostoru rovněž probíhá jakási podivná kampaň snažící se nás a zejména naši mladou generaci přesvědčit o tom, že německá okupace českých zemí byla jen jakousi jednou z dějinných epizod, která náš stát postihla a která v podstatě nebyla ničím výjimečná. A toto je důvodem pro druhou námi navrhovanou změnu, kterou je přejmenování významného dne 18. června ze Dne hrdinů druhého odboje na Den hrdinů odboje proti německé okupaci českých zemí. Pojem "druhý odboj" je v současné době již dosti neurčitý, neadresný, neutrální a také ve všeobecném povědomí stále méně známý, zejména co se týče mladších generací. A i zde v tomto případě platí argument o bezprecedentním nepoměru tohoto protiněmeckého protinacistického odboje ve vztahu k jiným historickým typům našich českých a československých odbojů. Vážené kolegyně, vážení kolegové, prosím vás o podporu zařazení mých návrhů.
Nyní tedy vystoupí paní poslankyně Maříková se svými návrhy na změnu pořadu schůze a následuje pan poslanec Zlínský. Prosím, máte slovo.
Důchod se skládá ze základní a procentní výměry. Základní výměra je pro všechny důchodce stejná a odpovídá 10 % průměrné mzdy, jak ji vyhlašuje Ministerstvo práce a sociálních věcí. K tomuto základu se pak připočítává procentuální výměra alias zásluhová složka. Tato procentuální výměra tvoří určující část důchodu. Jsou skupinou, která se nachází v pásmu příjmové chudoby anebo jí hrozí pád do dluhových pastí a exekucí. Kouzlem nechtěného je to prakticky stejná částka, kterou vláda sebrala z mimořádné valorizace u průměrného důchodu. Děkuji vám za pozornost.
Také děkuji za přednesený návrh. A následuje pan poslanec Sládeček a pan poslanec Vondráček, který ale stále není přítomen, i pan poslanec Koten, ani toho tady nevidím, takže možná už se jedná o poslední změnu pořadu.
Děkuji. Milá paní předsedkyně, dámy a pánové, rád bych zde navrhl nový bod na program dnešní schůze, a to s názvem Dovolená pana ministra bakaláře Lipavského na Krymu. "Koukám, že se moje letní dovolená na Krymu přibližuje." Jelikož pan ministr Lipavský je velmi zkušený a světově uznávaný diplomat a všechna jeho prohlášení mají neuvěřitelný ohlas ve světě, tak jsme uvažovali s některými kolegy, že mu zaplatíme dvouletý wellness pobyt na jeho vytouženém Krymu. Rádi bychom v tomto bodu projednali možný termín jeho odjezdu.
Také děkuji. Nyní tedy má možnost vystoupit se svým návrhem pan poslanec Radek Vondráček, přítomen ale není, ani pan poslanec Koten, stále není přítomen - není. Byli to již poslední přihlášení, kteří se však nedostavili. Já jenom načtu omluvy. V mezičase jsem přivolala kolegyně a kolegy z předsálí, protože budeme o jednotlivých návrzích na změnu pořadu schůze hlasovat. Omlouvají se poslanci: Kobza Jiří od 21 hodin a následně od 21.15 hodin z pracovních důvodů a pan poslanec Lochman Ondřej od 21 hodin do 22.30, taktéž z pracovních důvodů. Hlásí se pan poslanec, předseda Jakob s přednostním právem. Je tedy 21.16, přestávka klubu TOP 09 tak vypršela a přistoupíme k hlasování o navržených změnách pořadu schůze. Nejprve návrhy z grémia. Pokud není námitek, tak můžeme hlasovat návrhy najednou, a pokud není námitek, tak protože tady zazněly na začátku schůze, tak je nebudu opakovat. Není požadavek, abych je opakovala, ani z jedné strany. Vnímám samozřejmě zájem o odhlášení, proto vás všechny odhlašuji a prosím, abyste se opětovně přihlásili svými kartami. Jakmile se počet přihlášených ustálí, budeme hlasovat, a to návrhy z grémia. Mám tady jednu faktickou poznámku pana poslance Sadovského, což vnímám asi jako překliknutí, takže ji mažu. Ptám se, kdo je pro? Návrh byl přijat. Nyní tedy budeme hlasovat jednotlivé návrhy tak, jak je přednesli poslankyně a poslanci. Pan předseda Výborný navrhuje, aby bod číslo 103, tedy sněmovní tisk 462, vyslovení souhlasu s ratifikací Dohody mezi Českou republikou a Spojenými státy americkými o spolupráci v oblasti obrany, byl projednán dnes jako první bod. Kdo je proti?
Oni vlastně přicházejí chránit vás. Tak už mi to je jasný!
S faktickou poznámkou se hlásí pan předseda Fiala, pak pan poslanec Hofmann a pan poslanec Vomáčka.
Odpovím velmi stručně, paní ministryně. Je to salámová metoda. Nebude se to nazývat základna. Jak jste správně řekla, v té příloze smlouvy, kterou má například Slovensko, jsou dvě místa, kde by se mělo vytvořit něco, čemu se nesmí říkat základna. Je to Sliač a Malacky a ti vojáci Spojených států amerických tam prostě jsou. Já si pamatuju, jak to začínalo. Vlastně Oni říkali, že s tím přišla česká strana, že je tady chce. Ale to je začátek té salámové metody, která se prostě pořád prodlužuje, a bude to dál a oni tady budou a už je odsud nikdo nikdy nedostane a bude to znamenat pouze posilování síly Spojených států amerických uvnitř evropských zemí, ať už je to Německo, Finsko, Česká republika, Slovensko, Maďarsko.
Děkuji. Jenom touhle logikou se na to podívejme. Protože ta jejich smlouva nebyla tak dobře napsaná, jako je ta naše, proto museli udělat tu doložku k tomu. Není stejná.
Děkuji.
Děkuju za slovo. Vážený pane předsedající, já také musím reagovat na kolegu Foldynu, vaším prostřednictvím.
Ale já dokončím tu svou otázku na paní ministryni. Interpretační doložka. Slováci mají takzvanou interpretační doložku, že na jejich území nebudou základny a nebudou tam skladovány jaderné zbraně. My nic takového nemáme. Nic takového nemáme. Ale všecky ty smlouvy v celé Evropě, paní ministryně, počítají s tím, že tam budou vojáci Spojených států amerických. A vy nám tady říkáte, že to tady nebude. Prostě jenom se to nebude jmenovat kachna. Kejhá to jako kachna, vypadá to jako kachna a jenom se to nebude jmenovat kachna. Ale bude to kachna.
Taky sem pozvali okupanty a říkalo se tomu bratrská pomoc. Také podepsali smlouvu. Ale vy a vaše politická garnitura ztrácí půdu pod nohama. Vy tady šlapete na kejhák důchodcům! Vy tady drancujete státní rozpočet. Vy přivedete zemi k bankrotu!
Nevím, jestli nám přísluší komentovat to, co si vyjednává jiná členská země. Jak jsem tady říkala, ty smlouvy jsou rozdílné. Slovensko například k rozšířeným notifikacím prosadilo i povinné konzultace, naopak Češi a Maďaři zase odkazují na respekt k mezinárodním právním závazkům, což se právě týká pokusu ovlivňovat přítomnost jaderných zbraní na svém území. Pane kolego Fialo, prostřednictvím pana místopředsedy, Česko je přece vázané smlouvu o nešíření jaderných zbraní. A prosím, nezkoušejte to tady znovu tou nějakou vaší rétorikou obnovit.
To bylo přednostní právo paní ministryně a vracíme se do obecné rozpravy. Hlásí se pan předseda Benda s procedurálním návrhem, jestli tomu dobře rozumím.
S přednostním právem, ale bude se týkat procedurálního návrhu. Pokládám za férové, aby takto zásadní smlouva byla hlasována za denního světla.
Děkuji pěkně. Všechny vás odhlašuji a poprosím, abyste se svými identifikačními kartami přihlásili opětovně. Počet poslanců se pomalu ustálil. Já jenom zopakuji, že budeme hlasovat o procedurálním návrhu, který přednesl pan poslanec Benda, a ten procedurální návrh zní, že tento bod bychom přerušili do zítřka do 15. hodiny. Kdo je proti? Přerušuji tedy dnešní schůzi. Potkáme se zítra v 9 hodin, kdy budeme pokračovat v projednávání třetích čtení.
Pane kolego Foldyno, prostřednictvím pana místopředsedy, vy si tu dobu, kdy se tady v přímém přenosu bratrovražedně vraždili kolegové z Úsvitu, taky pamatujete. Také jste tady byl poslanec, byl jste poslancem za ČSSD. Všichni, co jsme tady seděli, jsme byli svědky tady neustálého obviňování jedné strany proti druhé straně, včetně těchto silných slov. Takže já jsem tady neřekla nic, co by v té době nebylo tady na půdě Poslanecké sněmovny diskutováno a řešeno a co by nějakým způsobem potom možná, jak vy jste říkal, bylo předmětem nějakého soudního sporu. Ale pan Okamura tady uráží každého. Urážel tady opakovaně paní předsedkyni Poslanecké sněmovny. Takže opravdu nechte na mně, jaké momenty z té historie pana Okamury já tady budu zmiňovat.
Jako další s přednostním právem je přihlášen pan poslanec Radim Fiala. Není, takže stahuji přihlášku.
Vážené dámy, vážení pánové, paní ministryně, já musím říct, že jsem naprosto fascinována. Já jsem fascinována, jakým způsobem jste přistoupili k takto závažnému tématu. A jak to vlastně celé odpovídá systému vašeho vládnutí, kdy nasadíte koňské klapky na oči, nekoukáte napravo, nekoukáte nalevo a prostě to uděláte. Teď je to ale jiné, protože odpovědi nechce jenom opozice, ale hlavně veřejnost. Pro mě je to skutečně nepochopitelná záležitost. Já vám zasypané schránky na Facebooku, na Instagramu, mailové schránky. A sama jsem si kladla otázku, jak se to mohlo stát? Někdy mám pocit, že soutěžíte - pan ministr zahraničí s paní ministryní obrany - kdo bude mít vtipnější tweet a získá větší počet srdíček. Tady se řeší plánování dovolené na Krymu, nakonec to tady také dneska zaznívalo, jako byste zapomněli, že jste především ministři vlády České republiky. Když vládě vyčítáme chaotickou a zametenou komunikaci u daňového balíčku, energetické krize, sociální oblasti nebo když vládě vyčítáme lži při sestavování rozpočtu a porušování snad všech slibů, které jste lidem dali, nepovažuju nic z toho za tak společensky nebezpečné jako právě nekomunikace obranné smlouvy. A pamatují si to samozřejmě i lidé, kteří mají obavy, že teď schvalujeme něco podobného, jen jsme otočili kormidlem na druhou stranu, to píší v těch emailech, v těch zprávách, které denně čtu. Že to je dokument, který nás do budoucna naopak bude chránit a kterým plníme naše závazky.